Budeme hlasovat. Nejprve bychom hlasovali o návrhu z grémia. To jsou tedy nové body ze Senátu. Tento návrh byl přijat. To je návrh zákona o imigračních kvótách z dílny pana poslance Černocha a dalších. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Další návrh pana poslance Černocha je sněmovní tisk 499, což, předpokládám, jsou exekutoři. Kdo je proti tomuto návrhu?
Zdůvodnění jsem tady již uváděl. Předpokládám, že není možné rušit podnik na základě toho, že se počet členů dozorčí rady snížil oproti počtu uvedenému v zakládací listině. Pokud existuje nějaký reálný důvod, tak to nemůže být snížení počtu členů dozorčí rady, protože zakladatel je povinen vlastně doplnit počet podle zakládací listiny.
Také děkuji a nemám další přihlášku do podrobné rozpravy, takže podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem. Vzhledem k tomu, že nepadlo nic, o čem bychom mohli hlasovat, tak končím projednávání tohoto bodu, a tedy i druhé čtení tohoto zákona. Prosím pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby tento tisk uvedl.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh atomového zákona. Zároveň je nutné transponovat do českého právního řádu zásadní nové předpisy Evropského společenství pro atomovou energii. V neposlední řadě má nový zákon překonat věcnou i legislativně technickou zastaralost současné právní úpravy. Všechny změny oproti stávající právní úpravě mají za obecný cíl posílení ochrany veřejnosti před potenciálně nebezpečnými činnostmi cestou přesného stanovení povinností osob, které tyto činnosti vykonávají. Předkladatel s těmito návrhy souhlasí. Předkladatel má k těmto návrhům neutrální stanovisko.
Ještě jedna omluva. Nejprve zpravodaj garančního výboru pan poslanec Milan Urban.
Děkuji za slovo, pane předsedo. III. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru. To je vše, pane předsedo.
Děkuji, pane zpravodaji. Připraví se pan poslanec Zahradníček, místo něj tedy pan poslanec Klán.
Ty jsou následující: Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.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 Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Tolik tedy ke zprávě o výboru pro životní prostředí.
Nemáte řešení, které by bylo dlouhodobě udržitelné. Myslím si, že je nezodpovědný a bylo by lepší, kdybyste se začali zabývat systémem jako celkem, a ne jenom takovými dílčími kosmetickými úpravami.
Děkuji paní poslankyni Adamové.
Děkuju za slovo. A to se jedná o rok, nebo o měsíc?
Mohu tedy obecnou rozpravu ukončit. Ptám se, jestli je zájem, paní ministryně, o závěrečné slovo. Není tomu tak. A pan zpravodaj také nechce.
Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 4116, to jsou ty pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 725, které jsem osvětlil i v obecné rozpravě.
Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se paní ministryně, jestli má zájem vystoupit na závěr rozpravy. Nemá zájem. Pan zpravodaj má zájem. Prosím, pane zpravodaji, vaše závěrečné slovo.
Z tohoto důvodu jsem si dovolil požádat tajemníka, aby blokoval na zítřek na těch 13.30 místnost, ale jak mám první kontakty, tak není velká vůle k tomu, aby výbor pro sociální politiku k tomu již zítra v poledne zasedal.
A ještě ho požádám o malinké strpení. Pane ministře, teď už máte slovo.
Děkuji. Cílem návrhu je provedení nezbytných změn právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací tvorby a vyhlašování právních předpisů. Dalším principem je zavedení právně závazného uplatnění znění novely právního předpisu. V současné době neposkytuje text novely právního předpisu v podobě jednotlivých novelizačních bodů uspokojivý a srozumitelný přehled o navrhovaných změnách právního předpisu. Nově tak bude každá novela obsahovat také právně závazné úplné znění právního předpisu s vyznačením přijatých změn pro lepší orientaci ve věci samé. Návrh dále směřuje ke zkvalitnění a vyšší efektivitě legislativního procesu. Návrh právního předpisu bude předkládán prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů.
Zatím nemám žádnou přihlášku do rozpravy.
Každopádně se ale podařilo prosadit alespoň usnesení pléna Sněmovny, aby se vláda k této petici vyjádřila. Podotýkám, že od té doby vláda zasedala šestkrát. Občané podle našeho názoru mají právo na odpověď. Mají právo vědět, co s nimi vláda chystá. Tento bod chceme projednat také dnes, a to jako první bod, případně variantně navrhuji, aby to byl první bod po již pevně zařazených bodech.
Ten návrh je podáván jak opozičními, tak vládními poslanci a je vyvolán zjevnými problémy, které stávající znění zákona přináší v praxi.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hezké odpoledne. Je to druhé čtení. Tuto úpravu si žádají mnohá města a obce, zejména Karlovy Vary, které se také výrazně podílely na přípravě této novely zákona, a již je tady mnoho a mnoho měsíců. Proto si vás dovoluji požádat o pevné zařazení tohoto bodu.
Děkuji. Prosím pana poslance Koníčka. Prosím pana poslance Plíška. A panu kolegovi Stanjurovi sděluji, že měl pravdu.
Již na minulé schůzi Poslanecké sněmovny byla novela zákona o střetu zájmů zařazena, nicméně garanční výbor neprojednal tento tisk, a proto byla vyřazena z programu schůze. Mezitím garanční výbor projednal tento návrh, přijal k němu pozměňovací návrhy a nám skutečně nebrání nic v tom, abychom druhé čtení novely zákona o střetu zájmů projednali. Opakuji ještě jednou svůj návrh.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je to senátní návrh, který si myslím, že má podporu ve více poslaneckých klubech mezi více poslanci. Je to věc, která tíží naši společnost již dlouhou dobu. Proto bych chtěl požádat poslanecké kluby a jejich předsedy o podporu tohoto návrhu. Děkuji.
Hezký večer, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové.
Otevírám rozpravu. S přednostním právem za klub TOP 09 pan poslanec Kučera. A ještě omluvím paní poslankyni Golasowskou od 19. hodiny.
Dobrý den a děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, projednáváme dnes novelu atomového zákona, který je poměrně velmi složitou novelou, která zasahuje skutečně do mnoha oblastí mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Pokrývá všechny oblasti od bezpečnosti jaderných zařízení až po opatření ke kontrole a dodržování zákazu šíření jaderných zbraní. - že není jasné, zda tam bude, či nebude postaveno hlubinné úložiště. To, že umístění hlubinného úložiště bude mít trvalý dopad na zvolenou lokalitu, to je myslím nám všem jasné. To je ve fázi před zahájením řízení o stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kúry. A otázka je, zda to je dostatečné, či ne. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Další v obecné rozpravě je pan poslanec Zemek, po něm se připraví pan poslanec Zahradník.
To vůbec ne. Nechci ani zpochybňovat odbornou erudici Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v čele s paní Drábovou.
Základní výměra důchodu je totiž taková nepominutelná částka. To je sice pravda, ale nevidím důvod, proč bychom na částečné zvýšení základní výměry důchodu měli rezignovat. Nevidím tedy důvodu, proč by nemohl tento výbor být určitou záklopkou zákonodárného sboru ve zvyšování důchodů, a to ve vztahu k moci výkonné. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní se hlásí pan předseda Sklenák.
Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Jeden, druhý, třetí, nemají zájem o závěrečné slovo. Pan ministr jistě zůstává u stolku zpravodajů a bude hovořit. Z pověření vlády návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím.
Z mého pohledu hlavní změnou je posílení pravomoci obecních úřadů před konáním shromáždění. Po vzoru Německa se navrhuje, aby úřad mohl stanovit omezující podmínky pro konání shromáždění. Dále návrh umožňuje pružněji řešit kolize mezi více shromážděními bez nutnosti toho, aby je zakazoval. To znamená, aby mohla tedy paralelně, souběžně tato shromáždění proběhnout na základě omezujících podmínek, které stanoví obecní úřad. A v neposlední řadě návrh obsahuje změnu regulace maskování během shromáždění. Dále pak je zde řešena možnost ukončit shromáždění pro rušení nočního klidu.
Chtěl bych panu ministrovi velmi poděkovat za to, že tito odborníci byli vysláni ministerstvem a byli na jednání velmi dobře připraveni.
Já to kladu za vinu jak panu poslanci Sklenákovi, panu předsedovi klubu, tak paní ministryni. Jedná se o mnoho miliard. To, že ten zákon je šitý na míru jedné těžební firmě, to víme. O jinou těžební firmu se nejedná.
Já vám také děkuji.
To je neuvěřitelné, že pan poslanec Kučera mi klade za vinu, že jsem se svým pozměňovacím návrhem vystoupil v podrobné rozpravě. Protože přesně o tom mluví jednací řád, že pozměňovací návrhy se předkládají a odůvodňují v podrobné rozpravě. A já jsem přesně podle toho vystoupil. Vy nám tady vyčítáte, že máme 200 neprojednaných bodů na pořadu schůze, a já se snažím vystupovat přesně tak, jak mi ukládá jednací řád. Myslím, že všichni pochopili, co navrhuji. Navrhuji prostě, aby horníci nechodili do důchodu o pět let dříve, ale o šest nebo o sedm. Co je na tom nejasného? Já jsem toto navrhl. Pak uplyne nějaký čas a sejde se
Dobré odpoledne. Já celkem se zděšením sleduji, jak se tady z tohoto bodu stává politikum. Ten problém tady byl dlouhou dobu, nebo nějakou dobu neřešen. Ať se na mě kolegové nezlobí. Byla tam i paní ministryně. No uvědomme si, jestli všichni jsou ochotni nebo schopni ve věku 63, 65 let lézt po střechách, pracovat v lesích. To už je jiná kategorie.
Přečtu dvě omluvy. Od 19 hodin se do konce zasedání z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Radka Maxová.
Tady mi to trošku chybí. Tak proč nějakým způsobem nezapracovat intenzivně na tom, abychom je v klidu převedli? Všichni chápeme kritickou situaci ohledně OKD. Vidíme, jak Ministerstvo průmyslu i Ministerstvo financí řeší tu situaci poměrně intenzivně. Všichni jsme byli připraveni na to, že odsouhlasíme předčasné důchody pro horníky v tom návrhu, který navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. A toto mi přijde opravdu jako nestandardní postup, který z horníků dělá opravdu zboží a předvolební téma. Nerozumím tomu, proč to tak hrotíte. Pojďme to řešit tak, jak to bylo navrženo. Nikdo proti tomu nevystupuje, nikdo neřekl, že to nepodpoří. Zbytečně to hrotíme.
Koukám, že si chce vzít závěrečné slovo.
Stojíme před politickým rozhodnutím. Není to problematika exaktní, nevážíme chemické látky, ale vážíme každý podle svých zkušeností. Každopádně jde tady o určité precedentní rozhodnutí, protože dosavadní zákony pracovaly s jinou číslovkou a půjde o to, který ten návrh získá jak ve výboru, tak potom hlavně v Poslanecké sněmovně, ale pravděpodobně i v Senátu většinu.
Abych problematiku podrobněji vysvětlil: Pokud je dnes na katastru nemovitostí zapsáno právo hospodařit s majetkem státu pro konkrétní státní podnik, tento nabude právní jistoty, že je oprávněn s majetkem hospodařit. Již běžící soudní spory mezi jednotlivými složkami státu o právo hospodařit s majetkem státu pro jednotlivé státní podniky nebudou tímto pozměňovacím návrhem nikterak dotčeny. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Předkládaný pozměňovací návrh má za cíl rozšířit tento postup i na převody pozemků, na kterých jsou účelové komunikace. Stát má pouze povinnost je udržovat v řádném stavu. Narovnání majetkoprávních vztahů v této oblasti přinese státu úsporu a vlastníkům cest možnost jejich řádné údržby pro vlastní potřeby. Děkuji za pozornost.
Do obecné rozpravy, pane poslanče? Tak prosím.
Děkuji za slovo. Našel jsem zde jedno sporné ustanovení tohoto návrhu zákona. Nově zákon řeší statutem vymezené rozhodnutí ředitele, které vyžaduje souhlas dozorčí rady. Našel jsem zde sporné ustanovení, a sice zadní vrátka pro administrativní důvod k likvidaci. Přitom aktivně fungující kontrolní orgán je základní odpovědností zakladatele, který má držet dohled. Zanedbání povinností zakladatele nemůže být přece důvodem likvidace. To je v rozporu s důvodovou zprávou, která tvrdí, že v dozorčí radě musí být odborníci právě z důvodu kontroly.
Ano, vaši přihlášku eviduji. Dále do obecné rozpravy žádnou přihlášku nemám. Obecnou rozpravu končím. Není tomu tak.
Ještě jednou děkuji, pane předsedo. Písemný pozměňovací návrh obsahuje odůvodnění, takže ho zde nemusím číst. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím pana poslance Kotta a po něm pan poslanec Hovorka.
Děkuji, pane předsedo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych nejprve omluvil kolegu Mládka, který je v současné době při projednávání svého bodu v Senátu. Implementace požadavků zmiňované směrnice představuje více než polovinu obsahu novely a týká se zejména stanovení požadavků kladených na nakládání s výbušninami s ohledem na skutečnost, že se jedná o výrobky, které představují zvýšené riziko. Druhým zásadním důvodem předložení novely je zpřesnění právní úpravy v oblasti nakládání s výbušninami, které má za úkol sjednotit požadavky zákona o výbušninách s požadavky zákona o zbraních. Tato část novely byla vládou iniciována na základě událostí ve Vrběticích. Novelou dojde ke sjednocení definic některých pojmů mezi oběma zákony. Například se jedná o zmíněnou výrobu nebo delaboraci munice, kde dochází jak k nakládání s výbušninou, kde je dozor Českého báňského úřadu, tak k nakládání s municí, kde je dozor Policie České republiky. Nejdůležitější část této novely je však zavedení závazných stanovisek obvodních báňských úřadů do řízení o umisťování a následné povolování staveb objektů, ve kterých se s výbušninami má nakládat. V současném právním stavu báňské úřady vydávají pouze stanoviska, nikoliv závazná stanoviska. V praxi to pak znamená, že se orgán odborného dozoru, tedy báňský úřad, k takovým řízení vyjadřuje jen tehdy, když obecní úřad vyhodnotí, že takové vyjádření potřebuje. Myslíme si, že je to potřeba změnit, aby toto vyjádření bylo vždy součástí příslušného správního řízení. Jako příklad lze uvést zpřesnění dosavadní úpravy související s kontrolou a údržbou zlikvidovaných důlních děl. To brání vynutit splnění povinnosti zlikvidovat lom či důl v případech, kdy těžař ukončí těžbu v době, kdy plná výše rezervy ještě není vytvořena, a finanční prostředky tudíž nejsou dostatečné. Děkuji vám za pozornost.
Jedná se v první řadě o technicistní normu.